To je meritum věci.
Ten návrh podpořím, ale s tou výhradou, o které tady hovořil pan poslanec Rais, kde bychom se k tomu měli ještě vrátit v příslušných výborech.
Takže my, pokud to ustanovení vstoupí v platnost, plošně snížíme kapacitu systému mateřských škol. A my na ně ukážeme prstem.
Pokud další není, tak ji končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Já se obávám, že to první je hlasovatelné. O tom můžeme hlasovat, aby se garanční výbor zákonem nezabýval. Pan poslanec Vácha.
Navrhuji zkrácení lhůty na 7 dní mezi druhým a třetím čtením.
Pokud ne, tak ji končím. I tento návrh byl přijat. Otevírám bod číslo 4, což je
I přesto mi dovolte, abych znovu připomněla, co je účelem tohoto návrhu. Zatímco Česká pojišťovna započítává jako dosahovaný výdělek aktuální výši minimální mzdy, Kooperativa pojišťovna vychází z výše minimální mzdy platné v době, kdy se poškozený uchazeč stal uchazečem o zaměstnání. Uvedený rozdílný postup při výpočtu náhrady má za následek, že v případě, kdy náhradu za ztrátu na výdělku poskytuje Česká pojišťovna, dochází při každém zvýšení minimální mzdy ke snížení poskytované náhrady právě o tu částku zvýšení minimální mzdy, zatímco v případě, kdy náhradu za ztrátu na výdělku poskytuje Kooperativa pojišťovna, ke snížení poskytované náhrady nedochází. Předmětný návrh zákona byla vypracován jako reakce na návrh poslanců pana Kaňkovského a pana Nachera, kteří předložili obdobný návrh. Z tohoto důvodu zaujala vláda k poslaneckému návrhu negativní stanovisko a vládní návrh zákona výše uvedené nedostatky poslaneckého návrhu již odstraňuje a neobsahuje. Výbor pro sociální politiku, který byl určen jako garanční výbor pro tento návrh zákona, jej dne 29. března projednal a doporučil, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s tímto vládním návrhem souhlas. Na tomto výboru se rovněž projednával pozměňovací návrh, který předložil pan poslanec Kaňkovský. Vzhledem k tomu, že tento návrh jde nad rámec předpokládaného návrhu zákona, jehož jediným účelem je sjednocení postupu dvou pojišťoven, tak k tomuto návrhu zaujímám negativní stanovisko. Toto negativní stanovisko zaujalo i Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany, kterým byl pozměňovací návrh mým rezortem zaslán k vyjádření, neboť i jich se věcně a legislativně týká. Aby bylo dosaženo hlavního účelu zákona, budu ve třetím čtení podporovat jeho schválení ve vládou předložené podobě.
Prostě lidi, kterým komplikujeme život. A pak jsou lidé řekněme zase sociálně silní, kteří třeba cestují, nebo já nevím... O rok jim to posunete. Pedagogové nejsou a nejsou metodicky připraveni. Řada školských asociací. Takže zkrátka je to věc, která zasluhuje vaší pozornosti, je vhodná k opravě, je vhodná ke zjednodušení školského systému. To je asi ode mě na úvod všechno. Děkuji za pozornost.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, předložená úprava řeší vlastně tři oblasti. První je povinná předškolní docházka, jak už bylo řečeno. Druhá je povinnost školek přijímat dvouleté děti a třetí je úplata za poskytování nepovinného předškolního vzdělávání. Všechny tyto tři body vzbudily velkou diskuzi. Toť za mě vše.
Děkuji, pane zpravodaji, a můžu tedy otevřít obecnou rozpravu. Paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, situace, která se po zavedení povinného posledního roku předškolní výchovy vyvinula v oblasti administrativní náročnosti, je naprosto neúnosná. Využívali to komfortně podle potřeby. Někdy všech pět dnů v týdnu, jindy dali některý den děti k babičce nebo zvolili jiný rodinný program. Dnes probíhá administrativa mezi rodiči a mateřskou školou. Řeší se omlouvání a pedagogickým pracovníkům přibyly administrativní povinnosti. Samozřejmě nelze zpochybnit význam předškolního vzdělávání. Z předchozí praxe je však zřejmé, že si to uvědomuje drtivá většina rodičů. Druhým problémem je zavedení obligatorní, tedy zákonné, povinnosti pro mateřské školy přijímat děti od dvou let věku. Zde je třeba říct, že naprosto nezpochybňuji toto řešení v případě, kdy to zváží zřizovatelé mateřských škol na základě nízkých podmínek a zájmu rodičů. Je ale sporné tuto povinnost zavést ze zákona, neboť přináší zásadní změnu do práce mateřských škol. Dvouleté dítě vyžaduje nikoliv předškolní vzdělávání, ale péči. Je to skupina dětí, která bude vyžadovat plošně stavební a technické úpravy v mateřských školách, oddělené vybavení vhodné pro děti už od dvou let věku, a bude to znamenat změnu v personálním zajištění práce mateřských škol. Je tady otázka, proč tuto věc ukládat plošně a nenechat to na rozhodnutí zřizovatelů, především obcí a měst, které vychází z konkrétních podmínek. Já jinak vycházím také ze své vlastní zkušenosti, jelikož jsem sama v rámci praxe učila v mateřské škole i na základní škole, takže opravdu vím, o čem mluvím.
Děkuji paní poslankyni Tereze Hyťhové. Nyní se slova ujme pan poslanec Martin Baxa, připraví se paní poslankyně Majerová.
To byl experiment, který se podle našeho očekávání neosvědčil, a už teď je čas vrátit zákonnou úpravu zpět k normálu. Zkušenosti s fungováním této úpravy především ukazují, že se minul svým cílem. Zavedení této povinnosti přineslo rodičům i školkám jen zbytečný nárůst administrativy, který na straně pracovníků školek samozřejmě jde na úkor pedagogické činnosti, která má být a je základem a podstatou celého školského systému. Navíc je i principiálně nepřijatelné, aby byly z důvodu, že určitá menší část dětí není připravena na vstup do školy, v uvozovkách potrestány plošně všechny ty děti a jejich rodiče, které naopak se vstupem do školy problém nemají. A to nemluvím o svobodě volby rodičů rozhodnout o způsobu předškolní výchovy svých dětí. Namísto účinné individuální pomoci dětem, které potřebují speciální podporu v přípravě na povinnou školní docházku, bylo tedy zvoleno plošné rádoby řešení, které by mělo být jednoznačně zrušeno. A nyní bych se rád vyjádřil k povinnosti školek přijímat již dvouleté děti. Samozřejmě chápu, že pro některé rodiny a rodiče může představovat zásadní problém skloubení výchovy dětí a nástupu do práce, a to především z ekonomických důvodů. Tento problém ale podle našeho názoru nelze řešit zbrkle jediným škrtnutím zákonodárcova pera, jak to udělala minulá novela školského zákona.
Prosil bych všechny, aby více pozorně naslouchali svým kolegům, kteří vystupují, protože hladina hluku v sále je opět poměrně vysoká.
Tento problém je ve dvojí rovině. Podle mého názoru je to vyvážený postoj, já jsem ho teď na tiskovce komentoval. Nejde o to něco někomu komplikovat, získání těch informací, ale jde o to, aby tady alespoň vznikla nějaká elementární informační báze.
Další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Chtěl jsem, aby toto varování tady zaznělo. Pojďme řešit skutečně ten registr, co v něm má být a co má být k dispozici, a nedávejme tam tyto žádosti, protože to nebude fungovat.
Prosím, pane ministře, dvě minuty.
Nám nezbývá než těmto žádostem vyhovovat.
Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto bodu. Dovolte mi přečíst, pan poslanec Jan Volný ruší svou omluvu, kterou jsem četl na začátku dnešního jednání. Žádný návrh na vrácení zákona nezazněl. Zahajuji tedy rozpravu podrobnou a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.
Děkuji.
Nyní do podrobné rozpravy pan poslanec Patrik Nacher.
Už to nebudu znovu odůvodňovat, možná využiji tohoto slova, abych reagoval. To není o tom, aby se někdo k těm informacím nedostal. Já to budu samozřejmě akceptovat.
Svůj názor bych chtěl jako poslanec zvolený za Plzeňský kraj podložit stanoviskem Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, které sdružuje bezmála 190 obcí našeho regionu. Stanovisko samospráv je v tomto ohledu jednoznačné. Obce podporují zrušení povinnosti, protože tato změna nebyla připravena. Minulá vládní koalice nemyslela na to, že školky nejsou na tuto změnu připravené a obce logicky nemohou v tak rychlém termínu přizpůsobit svá zařízení na vstup dvouletých dětí, které mají logicky jiné potřeby než děti starší. Obce navíc na řešení tohoto problému nedostaly žádné mimořádné prostředky od státu a opět se na ně hrnou nové povinnosti, aniž by se v pražském parlamentu přemýšlelo, jak se to v praxi ve všech koutech naší země udělá. Zdůraznit bych také chtěl fakt, že navrhované řešení považuji za ideální i v tom, že sice ruší povinnost školek dvouleté děti přijímat, ale zároveň možnost docházky těchto dětí nadále umožňuje. Návrh proto podpořím a chci jen apelovat, abychom se brzy věnovali otázce péče o dvouleté děti a zlepšily se například podmínky dětských skupin.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji paní poslankyni Majerové. Připraví se pan poslanec Jan Bauer. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Klub KDU-ČSL to určitě nebyl. Všichni jeho poslanci totiž tehdy hlasovali proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Lze to dobře dohledat.
Prosím vás, nemíchejme ty věci takto dohromady.
S faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji za slovo. Já si uvědomuji, že je tam ten rozdíl. To nijak nezpochybňuji. Bude docházet k omylům, bude docházet k tomu, že tam z časových prodlev budou nějaké nesrovnalosti, a celkově to povede k většímu zmatku a vůbec to nesměřuje k tomu cíli. Já upozorňuji na tento problém předtím, než nastane. A jsem si naprosto jistý, že nastane.
Já vám děkuji. Já vám děkuji.
Já bych chtěl reagovat na minulé vystoupení pana předsedy Michálka. To je i u malých obcí. Tak já tuto podmínku pokládám za úplně nesmyslnou. Rozumím podmínce výdajů. Tomu rozumím, tam je to docela jasné. Ale ta obec může hospodařit s minimálním rozpočtem, historicky může mít nějaké komunikace, které mohou být v pořizovacích hodnotách úplně jiné hodnoty, a najednou to na ně nebude platit. Tak já to nepovažuji za domyšlené, tu část, která mluví o velikosti majetku, kterou spravuje. Rozumím té části, která mluví o výdajích.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Není tomu tak. Ptám se na zájem o závěrečná slova. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Tím jsme se vypořádali s druhým čtením tohoto tisku a já tento bod končím. Otevírám další bod, kterým je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom ve zkratce říct, že s velkou většinou těchto návrhů vyslovilo ve výborech Ministerstvo životního prostředí souhlas. V jednom případě jsme vyjádřili neutrální stanovisko, v jednom případě potom nesouhlas.
Přesto si myslím, že zanášet do tohoto zákona porušení domovní svobody, nedotknutelnosti obydlí, je špatně. Čili odmítnutí vstupu po předchozím upozornění bude meritum toho samotného přestupku. Tady musím říci, že se nejedná o věc, která by byla nová v našem právním řádu. My známe podobný princip v případě zákona o provozu na pozemních komunikacích, který podobným způsobem řeší to, když někdo je podezřelý z toho, že požil nějaké nedovolené omamné látky, alkohol nebo nějaké drogy, to podezření vzniklo na základě třeba dechové zkoušky a je mu uložena zkouška, jejíž součástí je odběr krve, tak také nikdo toho člověka v uvozovkách nepovalí na zem a násilně mu neodebere krev, ale je k odběru krve vyzván. Pokud toto odmítne, tak spáchá přestupek. Čili ta právní logika je tady podle mého názoru podobná. Asi u té kontroly tedy pro tuto chvíli zůstaneme, ale jak říkám, můj návrh spočívá v tom, aby ta kontrola mohla proběhnout po předchozím písemném upozornění a se souhlasem vlastníka toho domu.
Hezké odpoledne.
Nedivte se, jsem člen hospodářského výboru, že hájím zájmy našeho hospodářství, naší energetiky. To znamená, pokud uděláme jakákoliv opatření, tak vždycky bude na politicích, aby rozhodli, jak bude vypadat cena silové elektřiny.
To znamená, i se spoluúčastí obcí saturujeme, nebo jsme schopni saturovat pouze určité procento. V předchozích letech to nebylo o nic moc lepší. Co se týká dvouletých, tak mám za to, že ta plošná povinnost samozřejmě není tím správným nástrojem. Co se týká druhého - nebo možná ještě jedna poznámka. A jsme v dubnu roku 2018 a už víme, že to nefunguje a že to máme zrušit. Moje pozice, to znamená ta, která ruší bezúplatnost vzdělávání dětí v mateřské škole, tak chci poznamenat jenom toto. Po celou dobu účinnosti školského zákona bylo vždycky vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a v přípravné třídě základní školy poskytováno bezúplatně.
Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Munzar, kterému teď dám slovo. Připomínám jinak, že dnešní jednání Poslanecké sněmovny bude ukončeno v 19. hodin.
Dámy a pánové, trpělivost růže přináší a po tom množství faktických poznámek na konci jednacího dne se také dostávám ke slovu. Děkuji za to. A podobné zákony dotýkající se našich dětí, fungování rodin a každodenních životů, jdou na základ hodnot, na kterých je naše společnost vystavěna. Tak ta otázka zní: Co je víc - stát, nebo rodina? A komu patří děti? Státu, nebo rodině? Tam dochází k té největší důvěře, lásce, pomoci, podpoře a formování dětí. Svoboda je o tom svobodně v rodině rozhodovat. Rodiče snad vědí nejlépe, co je pro děti nejlepší, a chtějí dát svému dítěti i to nejlepší. Když se svobodné rozhodování nepodporuje, tak je to právě naopak. Děti se mají co nejdříve institucionalizovat a zařadit se do správných škatulek a schémat. To je pro mě poslední povinný rok školky. Tradiční rodina je dnes pod neustálými útoky, většinou zdůvodněnými tak, že některé rodiny nefungují. Problémy minorit se tak řeší direktivou a mnohdy šikanou pro většinu. Pod podobným pláštíkem přišla povinná školka a některé děti nebyly na školku připraveny, proto se zavedl poslední rok školky povinně pro všechny. Ale jak k tomuto kroku přijde například maminka se dvěma dětmi, s jedním předškolákem a jedním batoletem, která každý den musí putovat s malým dítětem přes celé město, do jiné obce? Navrhuji individuální plány a omluvenky.
Ano, máte pravdu, pane poslanče. Prosím pokračujte.
Děkuji. Protože ten předškolák do školky chodí rád, tak bychom ho do školky dali stejně, asi jako většina rodičů. Ale podstatné je, že by to bylo naše rozhodnutí, nikoliv rozhodnutí státu o našem dítěti. Předchozí vedení ministerstva - to je důležité - prosadilo zákon, který děti cíleně vytrhává z rodinného prostředí. Chcete být se svým pětiletým dítětem doma? Dle bývalého vedení ministerstva nemůžete. Chcete dát dítě do školky už ve dvou letech? Školky vám musí vyhovět bez ohledu na svou kapacitu, personální vybavení a bez ohledu na fakt, že systém na to není vůbec, ale vůbec připraven. Každý z nás, kdo má dítě, ví, že každé dítě je jiné. Pro dvouleté děti potřebujeme jinak vyškolený personál, jiné vybavení školek, jiný přístup. Stát hodil tuto povinnost na obce bez jakékoliv přípravy na změnu takového systému. Problém není vyřešen tím, že se to napsalo do zákona a někdo jiný, v tomto případě obce, se postará. Stát má zvolit přece jinou metodu. Já návrh pana kolegy Klause podporuji jako rodič, který chce sám rozhodovat o svých dětech, nechci, aby za mě rozhodoval stát, a jako rodič, který chce, aby školky poskytovaly kvalitní služby.
Děkuji, pane poslanče.
Já děkuji za tuto možnost. Děkuji všem, že mi ještě věnujete trochu své pozornosti. V tuto chvíli máme několik návrhů.
Nyní končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Sejdeme se opět zítra, ve středu 11. 4., v devět hodin.
Dovolte, abych vás seznámil s touto novelou zákona. A tím bych ukončil bonmoty a věnoval bych se meritu věci. Až do roku 2003 jsme neměli žádný školský zákon a naše školy celkem úspěšně fungovaly. Mým cílem je řadu těchto věcí ze školského zákona odstranit a řadu těch novinek, které tam přišly v posledním volebním období. České mateřské školy stále ještě požívají...
Znovu požádám sněmovnu o klid. Ale právě proto si myslím, že je důležité dávat pozor na přednes navrhovatele.
Máme vynikající metodiku, tradici, vybavení a velice vzdělaný a kvalitní personál. Jsem bytostně přesvědčen, a zkusím obhájit o všech třech těchto věcech, že mají smysl zrušit. Nebudu zastírat, že jsem se snažil s většinou z vás mluvit, že politická podpora se liší. Tahle moje novela nezakazuje nikomu, aby přijímal dítě mladší tří let do školky, protože máme malé obce, kde mají málo dětí. Tahle ta novela jaksi ruší tu obligatornost, že obce to musí zajistit, školka to musí přijmout. Když se na to podíváme z hlediska dětí, tady je stanovisko jasné. V závěru své řeči ocituji některé kapacity nebo stanoviska, které to podporují.